Proč ten váš Hřib neudělá investiční plán pro Prahu? Budeme stavět halu Věry Čáslavské. Takže máme tady. Bulovka. Thomayerka. Všude budeme investovat. A ještě když přijdeme s nějakou jasnou čtvrtí v Letňanech, která má jasnou návratnost, a dělají to všude v Evropě, tak to nechce. Takže já nechápu... Já chápu. A kde vezmete peníze? No to není o penězích. To není o penězích. To je o tom potenciálu. No a co? A nic se nestalo. Nebo 1998 strategie dálnic, jak nám říkali naši předci. Takže vy už dopředu... A já chápu, že vy za každou cenu chcete kritizovat. Národní konzultace. To není, že někdo má patent na rozum. A to, když přijde nová vláda, tak ten ministr si to může otevřít, například ministr zdravotnictví, má tam 74 miliard investičních projektů. Podívá se, jak je na tom, a vybere si. Pro vaši příští vládu.
Dáme prostor panu poslanci na doplňující otázku.
Ale já nemám důvod klást doplňující otázku, protože položím tu samou otázku, protože pan premiér si asi seděl na uších. Ale skutečnej plán. To znamená, co se bude dělat, kdy se s tím začne a tak dále. To je obsah plánu. Soupis potenciálu není žádnej plán. To, že jste změnil preambuli na začátku, to je nějaká omáčka, která samozřejmě není nějak zvlášť závazná. Taky jste neposlouchal, když jsem říkal, že oceňuji tu existenci a to, že to budete konzultovat.
Většinou to vláda dostává v části programu vlády pro informaci, takže o tom ani nediskutujeme. Především pak spolek Ruská tradice je jedním z nejvýznamnějších spolků příslušníků ruské národnostní menšiny, jehož posláním je naplňování společného zájmu, kterým je rozvíjení kulturní a společenské činnosti ruské národnostní menšiny na základě kulturně-společenských tradic ruských emigračních spolků v Československu. V žádném případě nejde o akce, které by bylo možné označit jako neonacistické nebo nacismus propagující.
Děkuji předsedovi vlády České republiky Andreji Babišovi. Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Kobzy.
Děkuji, pane předsedající. Já bych si jenom dovolil krátce reagovat. A musím se přiznat, že kladení věnců na hrob nacistického generála mi nepřijde jako uctívání jeho obětí.
Děkuji panu předsedovi vlády. Pan kolega Kobza je asi spokojen. Žádný návrh jsem neslyšel, že by navrhoval odmítnutí písemné odpovědi, takže procedurálně můžeme i tuto interpelaci na předsedu vlády už ukončit. Takže máte slovo. Děkuji za procedurální návrh. A konstatuji, že došla omluva předsedovi Poslanecké sněmovny od pana poslance Dominika Feriho, a to do 13 hodin z pracovních důvodů. Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 72 z přítomných 86 pro 74, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Když tak tedy příště více interpelací na různá témata. Připraví se pan poslanec Rais.
Vážený pane ministře, já navážu na tu debatu, která už tady probíhá, co se týká záměru prodeje státních strategických zásob kovů. A moje otázka tedy vede k tomu: Opravdu vám připadá důvěryhodné a manažersky správné nejdříve přijít s plánem prodeje, peníze z prodeje utratit někde jinde ve státním rozpočtu, a teprve následně přemýšlet a zvažovat, jak změnit strukturu strategických zásob? Proč peníze z prodeje nenecháváte v rozpočtu kapitoly státních hmotných rezerv ve výdajovém rámci na koupi jiných zásob?
Tak vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, děkuji za dotaz. Já musím opětovně zopakovat jednu věc. O kovech ve státních hmotných rezervách se diskutuje takřka desetiletí. O tom není dneska diskuse. Ta nastala. Vy jste ale spíš směřoval tu otázku nikoliv tedy ke struktuře státních hmotných rezerv, jestli jsem tomu správně rozuměl, ale spíš k té finanční stránce. Nevím, z čeho odvozujete, že když se něco prodá, něco se utratí. To je nějaký balík peněz, se kterým se pracuje. A nikdo se nebrání tomu, že se nakoupí něco zajímavého, třeba lithium, třeba potraviny, třeba něco dalšího. A pokud přijde Ministerstvo zemědělství a prosadí si to, no tak to jde za nimi. My jsme pouze správcem tohoto, ale správcem, který současně odpovídá za dvě položky, a to jsou kovy a ropa. Ropa říkáme bez problému, kovy říkáme naopak, překonáno, a v tuhletu chvíli prodáváme.
Děkuji.
Pane ministře, nezlobte se, ale vy jste si vlastně odpověděl sám tím, že jste mluvil o celkovém objemu státního rozpočtu. Tak samozřejmě máme rozpočet, který vláda navrhuje s deficitem 40 miliard korun.
Děkuji.
Pak se může pořizovat něco dalšího. To já myslím, že dáváte dohromady prostě věci úplně různé, přičemž není nikde psáno to, a to bych z toho možná vypíchl, že je nějaká hranice přesně 30 miliard korun, kolik přesně musí být ve státních hmotných rezervách. To je přesně bohužel ten pohled, jak se na to nahlíželo neustále v minulosti. Prostě tady je 30 miliard, máme to účetně v pořádku, máme to úředně v pořádku, a tím to hasne. Dívejme se nejdřív na to, co potřebujeme, a teprve poté na to, jaká bude struktura a kolik to bude stát nebo nebude stát.
A nyní bude interpelovat pan poslanec Rais paní ministryni Maláčovou ve věci informačního systému na odhalování podvodů v sociálních dávkách. Připraví se pan poslanec Janulík. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, vážená nepřítomná paní ministryně. Navazuji na vaši písemnou odpověď na moji interpelaci z 24. října tohoto roku, kdy mimo jiné mi odpovídáte, že připravujete zadávací dokumentaci na dodávku a provoz nového informačního systému pro provádění lékařské posudkové služby. Očekával jsem, že mi odpovíte, že bude vytvořena například nadstavba informačního systému, která by se pouze věnovala odhalování podvodů v oblasti sociálních dávek například s využitím nástrojů umělé inteligence, třeba expertních systémů. To jsem říkal minule. Opravdu vám nevadí, že za těch deset let lze hovořit o únicích ve výši až 40 miliard korun? A z vaší odpovědi vyplývá, že tento stav zřejmě bude přetrvávat i nadále.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Pan premiér mně odpověděl. Já mu za to děkuji, ale myslím, že ta odpověď je jasná pro všechny, kdo tady sedí. Vždyť je to strašně složitý systém, který stojí strašně moc peněz. Všechny ty kontroly, které musíte dělat, zatěžujete Finanční správu nějakým instrumentem, který je úplně zbytečný. A ptal jsem se vás ještě na jednu podotázku. Vy tvrdíte lidem ve své argumentaci u daňového balíčku, že Sportka je hazard, zdaníte Sportku vyšší zátěží daňovou, a tady u Účtenkovky sami ten instrument zavedete. Chcete, aby lidi sázeli? Já se ptám, jestli opravdu máte po těch dvou letech pocit, že ta Účtenkovka má nějaký smysl, jenom nezatěžuje, nestojí peníze, nezdržuje třeba i Finanční správu.
A paní ministryně financí se i zdržela, takže to musíte reklamovat u někoho jiného. To nebyl návrh Ministerstva financí ani návrh vlády, tak jak byl přijat tady ve Sněmovně.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane premiére, já se na vás obracím ohledně rozpočtu státních hmotných rezerv. Víte, že byla velká diskuse ohledně prodeje kovů, kde se počítá s prodejem kovů téměř za 2 miliardy korun, ale již se nepočítá s nákupem té náhrady, která pravděpodobně v podobě slitin bude potřeba. Zatímco Polsko má několik tisíc druhů léků ve svých státních hmotných rezervách, tak my máme pouze antivirotikum Tamiflu. A já tuto situaci považuji za riskantní. Já jsem vás chtěla poprosit, pane premiére, abyste se na tuto oblast podíval a zajistil, že budeme mít dostatek těchto základních prostředků.
Já jsem jako ministr financí hlavně bojoval proti tomu, aby si ředitel Státních hmotných rezerv nakoupil 100 tisíc sladké ropy z Ruska, má rád sladkou ropu. To jsme měli obrovské souboje v rámci koalice a naštěstí jsem to ustál, protože když si uvědomíte tu situaci, kdyby se něco stalo, byla by válka, tak co bychom asi potřebovali? Takže v současné době je finalizován materiál o prodeji kovů, které dosud byly drženy v hmotných rezervách, ale nebyly v minulosti použity k řešení žádné krizové situace. Tento materiál by měla projednat Bezpečnostní rada státu dne 9. prosince 2019 a následně schválit vláda. To není zlato. Tak blbě to prodali. Materiál o prodeji kovů obsahuje stručné teze, jakým směrem by se hmotné rezervy měly do budoucna vyvíjet. Ministerstvo průmyslu a obchodu sice zastupuje státní hmotné rezervy ve vládě, avšak spektrum komodit státních hmotných rezerv bude revidováno všemi dotčenými resorty, pro které jsou hmotné rezervy ochraňovány, zejména Ministerstvem zemědělství, které má v gesci potravinovou bezpečnost, a Ministerstvem obrany.
V úseku Praha-Ruzyně - Kladno se dokončuje zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Řešena je zejména problematika mimoúrovňového křížení v Jenči. V úseku Kladno - Kladno-Ostrovec již bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí.
Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.
A jenom se chci ujistit. Spojení Kladno - Protože vím, že pan primátor se na vás obracel a že se mu nějak příliš odpovědi nedostalo, tak třeba využijme tohoto prostoru.
Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď na doplňující dotaz.
Ano, je toho součástí.
Děkuji, to bylo rychlé a jasné.
Dobrý podvečer, vážený pane ministře, vážený pane předsedající, dámy a pánové, Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje postupně rozprodat základní kovy z hmotných rezerv státu. Využití těchto kovů v případě krize a zhroucení distribučních kanálů těchto komodit je pro zbrojní průmysl klíčové pro zajištění bezpečnosti České republiky. Pochybuji, že Armáda České republiky s tímto krokem souhlasí, a zároveň je velmi naivní si myslet, že v případě krize nám některý ze sousedních států bude tyto kovy dodávat. Je jasné, že tržní cena takových nákupů bude několikanásobně vyšší. Tehdy bylo argumentováno úsporou za uskladnění v Německu. Ovšem po krachu této firmy se český stát ke svým zásobám několik let nemohl dostat. A navíc pohonné hmoty někdo ze skladu částečně rozkradl. Účet za tento experiment byl téměř půl miliardy korun! Dále za soudní výlohy a další příslušenství. Vlastníkem této společnosti je totiž Tomáš Pitr, v minulosti odsouzený za podvody. Nečeká nás tedy s prodejem našich strategických surovin podobně výhodný konec? Cena kovů na burzách má totiž poslední měsíc klesající tendenci.
Děkuji a prosím pana ministra o reakci.
A mimo jiné i to je důvod, proč bychom měli se státními hmotnými rezervami pracovat trochu jinak než v minulosti. Podotýkám, nikoliv vzácných kovů, to s tím nemá vůbec co společného, jsou to kovy, které tam jsou od doby studené války, jsou tam v 70. letech nakupovány, v 80. letech, později ještě nakupovány. Na celé řadě z nich je ještě dneska SSSR, jak byly nakoupeny. Čímž nedegraduji to, že tam ty kovy v nějaké době nějaký význam měly. V dnešní době tam nemají význam žádný. Všechny zásoby v hmotných rezervách mají jeden jediný důvod - a to je použít je v případě nepředvídatelné situace, krize atd. My jsme si vyhodnotili, nikoliv pouze my, ale už několik mých předchůdců, že kovy smysl nedávají. Nicméně v danou chvíli spíše s nadhledem řešme to, co budeme případně potřebovat jiného, moderního ve státních hmotných rezervách, mobilizační věci, potraviny. Za průmysl říkáme, že kovy tohoto charakteru nikoliv. Skutečně, nejenom že to nikdy nenastalo, ale v dané chvíli by to ani nedávalo vůbec žádný smysl. Právě proto, aby nenastalo to, co nastalo třeba s tou Victoria. Tak se na to díváme a nebojíme se tu inventuru udělat. A to, my tvrdíme, skončilo. Prostě žijeme v jiné době.
Děkuji.
My to bohužel nevíme. Já jsem si zjišťoval, jak je to v okolních státech. Mají to alokováno u distributorů s tím, že ten distributor vždycky použije tu část, která má nejstarší šarži, pro distribuci potom lékárnám.
Děkuji. Pan ministr bude reagovat. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, oznámili, kdo žádá o vydání náhradní hlasovací karty. S náhradní hlasovací kartou číslo 20 bude hlasovat pan předseda Bartoš. To jsou tedy omluvy. V 11 hodin budeme pokračovat v jednání bodem 167, což je poslanecký návrh zákona o vnitrozemské plavbě v prvním čtení, a poté budou případně následovat body z bloku smluv ve druhém čtení. A dnes slaví narozeniny pan poslanec Jan Richter. Jako první je zde interpelace paní poslankyně Věry Kovářové ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. Je to interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, ten je přítomen, takže ho mezi námi vítám a zahajuji rozpravu. Paní poslankyně Kovářová má zájem o vystoupení.
Jsem moc ráda, že jste si ve svém náročném programu našel čas a dorazil na písemné interpelace, a pevně věřím, že zůstanete i na interpelace ústní.
Další interpelace pan poslanec Lukáš Kolářík. Připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar.
Můj první dotaz tedy směřuje k těmto projektům, konkrétně, zda je možné tento ucelený seznam někde získat nebo vidět. Druhá část mé otázky směřuje k tématu kybernetické bezpečnosti. Tento plán mimo jiné o kybernetické bezpečnosti uvádí, že - a teď cituji: "důvěru a bezpečnost je nutné stejnou měrou zajistit napříč všemi sektory". Z oblasti kybernetické bezpečnosti je tam pouze pět projektů. To chápu. Chápu zvýšené výdaje na kybernetickou bezpečnost u Ministerstva vnitra i u Ministerstva zdravotnictví a u nemocnic. Ale chtěl bych se zeptat, jak bude tato otázka kybernetické bezpečnosti řešena i u dalších rezortů, protože o těch tam žádná zmínka není. Proč jsou ty výdaje tak vysoké?
Já vám děkuji za tu připomínku. Ale já s vámi souhlasím, že je to velice důležité.
Chápu, že říkáte, že v projektu měl být jenom beton, v tom případě to smysl dává, ale pokud to měly být tvrdé projekty, tak i kybernetická bezpečnost často v sobě obnáší nákup hardwaru a výměny datových sítí a to si myslím, že je tvrdý projekt. Jeho činnost, si myslím, že je i částečně paralyzovaná tím, že nemá takové prostředky, které by měl mít. Je tam pořád závislost na Národním bezpečnostním úřadu v infrastruktuře. Nemůžou si dovolit zaplatit kvalitní lidi. Děkuji za to, že vnímáte kyberbezpečnost jako důležitou, což je dobře.
Tady si pan poslanec stěžuje, že NÚKIB má málo peněz. A víte, kdo to je? Pan ředitel.
Jsme za zenitem.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za odpověď, pane ministře.
Děkuji. Děkuji za dodržení času a prosím paní ministryni o odpověď.
Přiznávám, že elektronizace justice byl trošku rest Ministerstva spravedlnosti, který se snažím řešit a napravovat. Němečtí kolegové nám poskytli úplně fantastickou součinnost, takže tam teď budu posílat pracovní skupiny, aby to v podstatě okopírovaly a převedly na naše české podmínky, protože tam jim to skutečně funguje výborně. Bude to obsahovat i toto. Je možné se s ní domluvit a ona vás tam i provede. Takže příští rok by se konečně mělo začít stavět. Tak jestli vám to takto stačilo?